Žádný z projektů obdobného charakteru na bázi PPP, který toto konsorcium dělalo v minulosti, nezbankrotoval, neskončil, to znamená i zde je dostatečná míra garance, že spolupracujeme s validním subjektem. V každém případě je to současně i instrument, kterým můžeme odlehčovat průběžně státnímu rozpočtu, a to i v dobách, kdy nebudeme tolik investovat jako dnes. Určitě víte, že do dopravní infrastruktury dáváme rekordní zdroje.
Já se omlouvám, hlásil jsem se ještě předtím, než vystoupil pan ministr.
Tento návrh byl posléze postoupen k projednání Senátu, kde jej projednal ústavně-právní výbor a výbor pro zdravotnictví, které se shodly na potřebě několika dílčích úprav návrhu. Již na plénu Senátu jsem uvedl, že s tímto pozměňovacím návrhem nemám problém a podporuji ho, neboť se jedná v zásadě o legislativně technické úpravy návrhu, které jsou návrhu ku prospěchu.
V zákonu 696, který se teď projednává, a v zákonu 697, o kterém mluvil nyní i pan ministr, došlo k hlavnímu posunu a hlavnímu důvodu vrácení Poslanecké sněmovně. Nebudu tady hovořit o žádných odborných záležitostech, ale opravdu jenom o tom, že jsme vrátili tyto dva tisky z důvodů legislativně technických. To je ve vzájemné kolizi a není možné mít odlišnou účinnost. Chtěl bych zdůraznit, že změny v návrzích zákona nic nemění z faktické podstaty, a znění zákona jsou tedy opravdu jen legislativně technická.
Děkuji. Pokud tu není nebo nemá zájem, tak prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji. A já otevírám rozpravu, do které v tuto chvíli nemám přihlášky. Ptám se, jestli se někdo hlásí? Nikoho nevidím, v tom případě končím rozpravu a svolám kolegy do sálu. V tom případě přistoupíme k hlasování. Tedy budeme hlasovat o senátním znění. Já věřím, že jsou již všichni, kteří chtějí být přihlášeni, přihlášeni. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Takže tady vidíme hlavní problém. Ministerstvo argumentuje tím, že to je cena za to, že minimalizujeme svá rizika.
Další přihlášený do obecné rozpravy je pan poslanec Leo Luzar. Elektronická přihláška má přednost, takže prosím, pak se připraví pan poslanec Juříček.
Děkuji za slovo. Nyní ovšem ale stojíme před modelem, který chce Ministerstvo dopravy vyzkoušet. Jako KSČM jsme přistupovali k této věci velmi, velmi opatrně. Protože si uvědomujeme, že máme před sebou vysokorychlostní železnici v jiném finančním období Evropské unie, kdy podpora už bude podstatně menší, protože Česká republika se pomalinku začne stávat plátcem, a ne příjemcem dotací, a budeme muset i na tuto problematiku začít umět reagovat. Pokud ne, budeme i nadále velice ostražití vůči financování infrastrukturních staveb České republiky.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já jsem původně nechtěl vystupovat, ale nicméně slyšel jsem tady několik zavádějících informací, tak jenom na ně reaguji.
Prosím, máte slovo.
Já jenom fakticky zareaguji na kolegu Juříčka.
To je vše z usnesení hospodářského výboru.
Vše tedy vyvrcholilo tak, jak řekl podle procedury pan zpravodaj Roman Kubíček, na hospodářském výboru. Ale tím, kdo se tady bude starat, kdo bude vše zajišťovat, bude právě ten vysoutěžený dodavatel, ten, kdo tu dálnici zajistí, postaví a bude udržovat. Údržba je velmi důležité slovo, to je potřeba také vysvětlit.
Návrh přijat nebyl. Paní předsedkyně Pekarová Adamová navrhuje bod 310, tisk 1039 - odškodňovací zákon, zařadit ve středu odpoledne jako první bod. Tuto středu, zítra. Zahajuji hlasování. Návrh přijat nebyl. Pan předseda Michálek navrhuje bod 162, tisk 400 - novela autorského zákona, zařadit v pátek za body třetích čtení napevno. Ale předpokládám, že pan předseda trvá na tom, aby to byl první bod po třetích čteních. On tam na někoho mluví, ale dává to logiku, pane předsedo Michálku. Poprosím o klid! Ještě nás čeká opravdu hodně hlasování, ať to u paní poslankyně Langšádlové nepopletu, když už jsme si nerozuměli s řečnickou dobou. Kdo je proti? Kdo je pro zařazení nového bodu Informace - Dukovany. Návrh přijat nebyl. Pevné zařazení nebudeme hlasovat. Pan poslanec Václav Klaus navrhuje zařazení nového bodu s názvem Otevření škol. Pan poslanec Lipavský přednesl totožný návrh s paní poslankyní Langšádlovou. Návrh nebyl přijat. Tak.
Takže ten návrh toho moc nepřináší, ale proč ne. Možná příště přijde něco i pro náš kraj. Ty kraje se prostě nedohodnou. Jediné, na čem se dohodnou, že chtějí větší krajíc na úkor státu nebo obcí, tomu rozumím. Tak to je takový zbytečný stesk. Já si také myslím, že ty parametry nebyly zvoleny úplně šťastně. Já myslím, že dlouhodobě podceňujeme otázku odstraňování starých ekologických zátěží. Teď se dívám na vládní poslance. Tady to rozhodneme hlasováním.
S přednostním právem vystoupí pan senátor, pak se hlásí pan ministr životního prostředí a pak možná pan poslanec Pávek.
Děkuji za slovo. Já jenom krátce zareaguji. Byl jsem tady vyzván k nějaké reakci, tak abych na ni odpověděl. Tady přece o tohle vůbec nehrajeme. A chci jenom říct k tomu, jak jste říkala, že karlovarské zastupitelstvo vás úkolovalo. Karlovarské zastupitelstvo doporučilo, abyste podpořili nebo zvážili podporu tomuto pozměňovacímu návrhu jdoucímu ze Senátu.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, ráda bych zareagovala na vystoupení dvou kolegyň poslankyň přede mnou. A proto si myslím, že pokud tady hovoříme o 210 milionech pro tři kraje, tak si myslím, že to je něco, co rozhodně neohrozí státní rozpočet, a těmto třem krajům může pomoci. Proto vás prosím o podporu tohoto návrhu, ať si o něm myslíte cokoliv, ale jde o podporu tří krajů, které jsou skutečně nejvíce postiženy.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Jenom na kotlíkové dotace nebo na kotlíkové půjčky - protože kotlíkové půjčky byl program, který šel přímo do těch tří krajů, využily ho stovky obcí, a jestli se nemýlím, tak už teď převýšil miliardu korun. Ty peníze zůstávají obcím, stovkám obcí na jejich projekty. Je tady zvýhodnění, které jde samozřejmě na kotlíkové dotace pro tyto tři kraje. Je tady zvýhodnění na Novou zelenou úsporám. Ale to, co je opravdu budoucností těch krajů, tak to nejsou drobné.
To, co říkal můj předřečník, musím potvrdit, ale je tady ještě jedna věc. Ty kraje potřebují úplně něco jiného. My tam máme jenom dvě věci, máme lázeňství a máme tam služby, a vidíte, jak to tam teď vypadá. Do nás se vůbec nic neinvestovalo. My nemáme univerzitu, nemáme fakultní nemocnici. Už jsem to tady říkala několikrát. To jsou věci, které potřebujeme řešit. Potřebujeme řešit vznikající nezaměstnanost, protože se musí propouštět na dolech. Tohle jsou důležitá fakta. A tohle je drobné, to je opravdu drobné.
Kde jsou peníze z Mostecké uhelné? No nikde. Desítky miliard, pojďme na to.
Děkuji.
Mně přijde trochu zvláštní se navážet do Senátu, že si osvojil náš pozměňovací návrh. Je to asi podobně pitomé, jako kdybych se ofrňoval, že vládním poslancům píšou některé pozměňovací návrhy na ministerstvu. Ne, to je prostě realita, tak se to děje. Senát si to prostě vzal. Není to nějaké ad hoc, že tam teď pošleme jednou 200 milionů. Za prvé, je to důležité téma, a za druhé, to, co tady všichni děláme a vytváříme, se jmenuje legislativní proces. Proces, nějaké řízení, které vychází z bodu A - podání k bodu B - vyhlášení ve Sbírce. Jestli to není zřetelné na horním zákonu, tak myslím, že u volebního zákona to všichni, kteří to nechápou, velmi brzo zjistí.
Ono se říká, že je škoda zahodit šanci smečovat, když vám oponent takhle nahraje. Vzpomeňte si, asi šestkrát jsme o tom hlasovali, než jste změnili názor. Tohle je přece jenom dílčí část. Já už jsem to slyšel. A jsem proti, protože pak tu nevýhodu neodstraníme. Náš kraj je skvělý, a pokud někdo říká, že náš kraj není skvělý, tak tam nikdy nebyl. Ale jsou věci, infrastrukturní - správná poznámka k povolenkám, ale to nejsou jenom elektrárny. Zdaleka to neplatí jenom elektrárny. Platí to také naše dopravní podniky. Já se ptám proč, jestli je to chytré, nebo není. Podle mě to chytré není. Platí to mnohé jiné firmy. To je vážná debata, ale ne v této chvíli, kdy rozhodujeme o návrhu Senátu. Děje se to velmi často, bohužel. Nakonec jsme hlasovali o tom, co byste nejdříve odmítli - kompenzace měst a obcí. To přece neprošlo ve Sněmovně. Takže neříkejme, že Senát nemá právo to navrhovat. A v tom žádný problém není. Máme jich stovky za sebou. To je důležité, abych uměl vysvětlit, proč jsem tak hlasoval. A jestli získám většinu, nebo nezískám, to už je jiná věc.
Děkuji, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já tedy musím ještě zareagovat na ctěného kolegu Pepu Hájka vaším prostřednictvím. Já si za tím názorem stojím, co jsem tady posledně hlasoval, pro jakou verzi a co jsem odmítl. Na nic jiného v tuto chvíli.
Děkuji.
Ten požadavek je sněmovní tisk 1039 zařadit ve středu, zítra, jako první bod odpoledního jednání.
Já vám děkuji.
Je to návrh kolegyně poslankyně Vildumetzové a dalších kolegů z hnutí ANO. Formou pozměňovacího návrhu bychom tam například v režimu rozšířené kolektivní správy mohli dát oprávnění knihovnám, aby poskytovaly dálkový přístup k těmto studijním materiálům a pomohly jim tak se vzdělávat.
Vážené dámy a pánové, zaslechl jsem tady téma Národní sportovní agentury, takže bych rád sdělil stanovisko SPD. Požadujeme zrušení netransparentní Národní sportovní agentury, a aby tato agenda znovu podléhala kontrole příslušného ministerstva a Sněmovny. Odejmutím sportu z resortu školství a zřízením nové Národní sportovní agentury se sport a jeho financování zcela vymkly sněmovní kontrole. Milan Hnilička byl jmenován vládou hnutí ANO a ČSSD do funkce předsedy Národní sportovní agentury bez výběrového řízení. Tím se stal v podstatě ministrem sportu bez kontroly. Celé současné vedení Národní sportovní agentury tímto vyvolává další pochybnosti. SPD hájí zájmy sportovců a jsme zároveň pro efektivní rozdělování finančních prostředků. Požadujeme proto odvolání současného vedení Národní sportovní agentury a zároveň tuto agenturu zrušit jako naprosto zbytečný a nákladný nový státní úřad, který je zcela netransparentní, a jeho agendu začlenit do příslušného ministerstva, které se touto problematikou bude systémově zabývat.
Hladina hluku v sále je skutečně nepřiměřená. Tak já vás ještě jednou prosím o klid.
Daný návrh má neutrální stanovisko vlády, není tady tedy nějaký vyložený odpor se tímto zabývat. Věnujme jim prosím pozornost, bavme se o tomto návrhu, bavme se o tom, jaké jiné představy, jak pomoci samoživitelkám, vy sami máte. Já dogmaticky netrvám na tom návrhu, který jsme společně s našimi senátory připravili. Ale pusťme prosím do sněmovního legislativního procesu takový návrh, který by byl nosičem toho, že samoživitelům a samoživitelkám je potřeba v této situaci pomoci. Prosím vás o podporu tohoto návrhu, o individuální zvážení každé a každého z vás, jestli si téma samoživitelů a samoživitelek zaslouží být projednáno na plénu Poslanecké sněmovny a jestli si zaslouží i tato skupina ohrožených obyvatel naši pomoc. Děkuji vám za podporu tohoto návrhu.
Jako další bez přednostního práva je přihlášena paní poslankyně Helena Langšádlová.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Navíc zaznělo, že vláda zvažuje přizvání i Ruska do tohoto klíčového tendru. Tak jako v dalším bodě budu hovořit o tom, že se naprosto neshoduji s pohledem pana premiéra, co je věc politická a co není věc politická. Stavba jaderné elektrárny a její dodavatelé jsou věcí ryze politickou. Ano, má to i ekonomické dopady, ale je to věc především politická. A v tomto případě jde o to, jestli tady necháme to naše území dobýt a někdo - v tomto případě Rusko - si tady vztyčí svoji vlajku.
V objemech, o které se jedná, tyto peníze Ústecký ani Karlovarský kraj nespasí. V tomto návrhu jde ale o víc. Jde v něm také o jasnou a srozumitelnou zprávu obyvatelům těchto krajů, že parlament na ně nezapomíná, že parlament vnímá jejich situaci, že parlament vnímá to, že tyto kraje jsou dlouhodobě přehlíženy a doplácejí v mnoha oblastech na to, že byly a jsou špinavým energetickým zdrojem pro velkou část republiky. Děkuji vám za pozornost a také za případnou podporu.
Nevím, jestli pět minut je třeba, ale vidím signalizaci. Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat. Nicméně zaznamenal jsem přihlášku s přednostním právem pana předsedy Bartoška.
Kolegyně, kolegové, omlouvám se, ale vzhledem k tomu, že probíhá ještě jednání s premiérem, tak jsem byl požádán, abych si vzal přestávku na půl hodiny.
Je to na žádost klubu KDU-ČSL z důvodu jednání na úrovni předsedů politických stran.
Já se omlouvám.
Ještě k tomu, co tady zaznělo ze strany pana předsedy Válka. Já jsem vše konzultoval s legislativou. Jednací řád počítá s tím, že přednesení jednoho návrhu trvá pět minut. Já na to v podstatě odpověď nemám. Já tvrdím, že těch pět minut je na návrh, a je jedno, kolik bodů se navrhuje. Máme dnes veselo.
Ne, nebudu navrhovat už nic jiného, protože si myslím, že je zbytečné některé věci hrotit. Na grémiu se o tom pobavíme. Paní poslankyně je dáma a nechce situaci komplikovat. Já bych od gentlemana očekával, že jí vyjde vstříc, ale stalo se, hotovo.
Jediná šance je, že snížíme publicitu. To není o žádném svobodném informování. Já nevím, komu započteme náklady na kampaň za to, co se tady stalo.
Pane předsedo, já s vámi z hloubi duše souhlasím. Grémium zorganizovat můžeme, ale ani grémium nezmění jednací řád.
To je úplně něco jiného. například že do foyeru budou mít přístup pouze poslanci. Například že nebude přenos. Například.
Dobrý den, dámy a pánové. Já již vím díky minulé zkušenosti i dnešku, že mám pět minut, tak se to budu snažit stihnout. Včerejší tisková konference, kde ani nepřišel ministr školství, mě nenaplnila tím, že je snaha něco řešit. Viděli jsme data pana ministra, která ukazoval, a sice že páťáků je nakažených více než druháků. Přitom druháci do školy chodí, páťáci nechodí, čili neexistuje žádný relevantní důvod kromě takových těch zvykových, že jsme to kdysi zavedli, a teď v tom chceme pokračovat a čekat a čekat, aby školy nebyly otevřené. To je zbytečné, abych načítal zvlášť. Když sem někdo chodí bez obleku nebo nevhodně oblečen, je to jeho ostuda. A mně tyto způsoby připadají lehce pokrytecké. Já se tady nechci podílet na tom, že policie vyvádí poslance.
Krajům jsou dopady kompenzačního bonusu nahrazovány skrze mimořádné financování zejména konkrétních projektů. Samotná novela tak má na rozpočty samospráv zanedbatelný dopad. Tento návrh Senátu nemohu proto podpořit. Senát navrhuje zvýšení kompenzačního bonusu z 500 korun na 667 korun na den a rozšíření kompenzačního bonusu tak, aby byl poskytován nejen jako kompenzace bezprostředních dopadů státních opatření, ale plošně jako kompenzace všech dopadů současné epidemie. Víte, možná jste zaznamenali v médiích, že vláda včera schválila záměr, na kterém v současné chvíli pracují týmy na Ministerstvu financí a samozřejmě na té další části MPO.